Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu. Uzavírám tímto rozpravu a v souladu s doporučením komise zahájím hlasování. Vidím, že nemá. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 39 bylo přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 158, proti žádný. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 40 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 161, proti žádný. Máme tedy provedeno touto volbou a můžeme tento bod uzavřít. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky Opět prosím pana předsedu Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola, a vás, kolegyně a kolegové, asi začnu už jmenovitě žádat o ztišení. Někteří jsou i vehementně nápomocni, nicméně myslím si, že to nemusíme takovýmhle způsobem řešit, a dáme důstojné prostředí panu předsedovi Kolovratníkovi.
Děkuji za zjednání klidu pro volební body. Teď jich bude šest tajnou volbou. Pouze rekapituluji, že první kolo proběhlo 18. února, nikdo nebyl zvolen, obsazujeme jedno místo.
Nyní otevírám bod Prosím opětovně pana předsedu Kolovratníka.
Etická komise je nová volba. Volební komise vyhlásila lhůtu do 10. března. Pokud bude kandidát zvolen, tak mu začne pětileté funkční období dnem zvolení. Nyní prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o provedení tajné volby.
A ptám se, zda máte zájem o závěrečné slovo? Návrh jsme přijali. Otevírám bod číslo Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Opětovně prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.
Děkuji mnohokrát. Paní poslankyně, omlouvám se, máte slovo. Poprosím ho také, aby přišel k řečnickému pultu.
Vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přiznám se, že toto mé vystoupení bude poněkud kontroverzní. Bohužel, jak to tak bývá, vše, co má velký potenciál vykonat velké dobro v náš prospěch, může vyústit ve velké zlo a celosvětové obtíže až možnou katastrofu. To budou hodnotit až naši potomci, pokud toho budou schopni. Nevídaný rozvoj technologií genetického inženýrství, genomiky a syntetické biologie před nás jako zákonodárce staví velmi palčivé otázky, jak se k těmto výzvám a možným nebezpečím postavit. Co se děje na tomto poli, je pro nás zahaleno mlhou našich neznalostí, možností těchto technologií a utajování výzkumu. Současný prudký vývoj výše jmenovaných a IT technologií včetně umělé inteligence umožňuje práci s velkými databázemi informací, které jsou asociovány s analýzou DNA, jsou tím správným bodem zlomu, který toto umožňuje. Nepochybuji o tom, že v utajovaných vojenských laboratořích jsou zkoumány možnosti, jakým způsobem poškodit potenciálního i reálného protivníka prostřednictvím těchto technologií, a hledají se i možné technologie, jak se jim bránit. Byly vyrobeny vektory přenosu těchto informací do DNA buněk. Vykostěním se v tomto případě myslí to, že biotechnologickým zásahem pomocí genového inženýrství je znemožněna jejich patogenita. V laboratořích je možné uměle syntetizovat viry nebezpečných lidských onemocnění. V laboratoři byl například oživen virus smutně proslulé španělské chřipky. V současnosti je možno zakoupit na zakázku vytvořené dlouhé úseky genetické informace. Teoreticky je možné, aby si někdo u několika různých firem objednal jednotlivé součástky pro vytvoření zabijáckého viru a pak si je ve své laboratoři smontoval dohromady.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a moc děkuji za pozornost.
Tento vládní návrh zákona ruší povinnost vybavit vozidla s vojenskou poznávací značkou, registrační značkou elektrického vozidla nebo zvláštní registrační značkou historického vozidla elektronickým zařízením v systému elektronického mýtného. Zjednodušeně řečeno, vojenská vozidla a historická vozidla mají dostatečné odlišné značky, aby bylo zřejmé, že nemusí platit mýtné. Za prvé, řízení bezpečnosti vybraných pozemních komunikací při jejich projektování, výstavbě a provozování, za druhé, poskytování evropské služby elektronického mýtného, za třetí, poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku či mýtného v přeshraničních situacích. Nyní se blíže vyjádřím k těmto třem oblastem úpravy. Řízení bezpečnosti vybraných pozemních komunikací při jejich projektování, výstavbě a provozování. Transpoziční ustanovení byla přitom zaměřena v souladu se směrnicí o bezpečnosti infrastruktury pouze na pozemní komunikace zařazené do transevropské silniční sítě. Uvedenými předpisy byl do vnitrostátního právního řádu zaveden směrnicí institut auditu bezpečnosti pozemních komunikací, jemuž podléhá projektování a výstavba pozemních komunikací ve čtyřech fázích. Zákon dále zavedl klasifikaci úseků relevantních pozemních komunikací na úseky s vysokým počtem dopravních nehod se smrtelnými následky a dále klasifikaci úseků těchto komunikací s vysokým potenciálem snížení nákladů, vynakládaných v důsledku dopravních nehod. Na posledně jmenovanou klasifikaci pak navazují mandatorní prohlídky problematických úseků pozemních komunikací, jejichž výsledkem je přijímání nápravných opatření. V říjnu 2019 byla přijata novela této směrnice, na niž reaguje vládou předkládaný návrh zákona. Změny se mají vztahovat nejen na pozemní komunikace zařazené do transevropské silniční sítě, ale také na dálnice, hlavní silnice a úseky jiných silnic mimo městské oblasti, které jsou dokončeny s využitím finančních prostředků Evropské unie, zjednodušeně řečeno, i na silnice ve správě krajů. Změny by umožnily vhodnější identifikaci úseků silnic, kde jsou největší příležitosti ke zlepšení bezpečnosti a kde by měly cílené zásahy vést k největším zlepšením. Návrhem zákona dochází k zavedení definice pojmu pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti, jenž je následně konzistentně užíván v rámci právní úpravy jednotlivých nástrojů sloužících k řízení bezpečnosti pozemních komunikací. K oblasti bodu 2 úprav, poskytování evropské služby elektronického mýtného: v dubnu roku 2004 byla přijata směrnice o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve společenství. Přínosem pro uživatele této služby mělo být uzavření toliko jediné smlouvy s poskytovatelem evropské služby elektronického mýtného, jež měla umožnit užití jediného palubního zařízení používaného ve všech oblastech evropské silniční sítě podléhajících výběru mýtného a úhradu mýtného při tom poskytovateli evropské služby elektronického mýtného.
Než pozvu dalšího, který je přihlášen do obecné rozpravy, dovolím si přečíst dvě omluvy. Takže to byly dvě omluvy. A nyní připomenu, že jsme pořád v obecné rozpravě, do které je dále přihlášen pan poslanec Josef Kott, a poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.
Geneticky modifikovaný organismus je takový organismus, jehož DNA byla nějakým způsobem změněna či upravena tak, aby získala novou vlastnost. Často jde o zvýšení odolnosti či výnosnosti plodin, mnohdy o zlepšení zdravotního stavu. Genové inženýrství je jedním z nejvyvinutějších oborů dnešního světa. Můžeme dělat věci, o kterých se nám v minulosti asi ani nesnilo. Zní to sice neuvěřitelně, přesto genoví inženýři dokázali vyšlechtit plemeno koz, které produkuje hedvábný protein. I u nás najdeme geneticky modifikované potraviny, přesto si většina lidí pod pojmem GMO představí spíš moderní západní země než Českou republiku. Úplně první geneticky modifikovanou potravinou bylo ovšem překvapivě rajče a bylo vyrobeno v Kalifornii. Zprvu se věřilo, že možnost pěstování GMO potravin je dalším pomyslným krůčkem vpřed na vědeckém poli, vždyť rostliny jsou odolnější proti pesticidům, vydrží déle skladovatelné a jsou plodnější. Upravené potraviny přináší jen samá pozitiva. Téměř žádná plodina, kterou v dnešní době konzumujeme, není původní, to je prostě fakt. Jak tyto nové odrůdy vznikly? Díky dokonalé znalosti genomu dané plodiny a jeho přesně cíleným změnám jsme u geneticky modifikovaných rostlin schopni měnit také složení makro- a mikronutrientů. Zlatá rýže by tedy mohla zachránit mnoho životů. Z tohoto důvodu se pod její povolení podepsalo 106 laureátů Nobelovy ceny a přijetí GMO na území EU by uvítal i již zmiňovaný český biolog.
Nová legislativní úprava nejen že dává do souladu naše právní normy s unijními, je to tedy implementační zákon, ale především lépe chrání autory a zlepšuje přístup občanů k autorsky chráněným dílům. Jedním z důvodů novelizace je i velký posun u moderních technologií. Cílem této navrhované úpravy je tedy přizpůsobit již existující právní rámec nové unijní úpravě. Celkově je cílem dosáhnout dobře fungujícího trhu pro obsah, na který se vztahují autorská práva, a zvýšit v této oblasti mezinárodní konkurenceschopnost. Dále bude v tomto prostředí panovat obecně větší právní jistota a ochrana. Určitě se budeme tomuto tisku věnovat i nadále, jedná se o poměrně rozsáhlou a komplexní úpravu. Určitě vítám i to, že k tomuto tématu bude, jak tady bylo avizováno, konaný ten seminář.
Děkuji panu poslanci Babkovi. Dovolte, abych vás rovněž pozdravil a abych pokračoval v řízení schůze.
Děkuji. Hezký den. Hodně bylo řečeno a já se opět pokusím vybrat nějaké věci, které nebyly, a soustředit se na jednu konkrétní oblast. Obě směrnice jsou součástí reformy unijního autorského práva, která byla nastartovaná. Cílem obou těchto směrnic je modernizace unijního autorského práva a dosažení dalšího stupně harmonizace vnitrostátních právních předpisů členských států Evropské unie a evropského hospodářského prostoru, týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících v oblastech upravených výše uvedenými směrnicemi Evropské unie. Proč je toto i potřeba, se zmíním za malý okamžik. Stejně tak je nutno doplnit ta ustanovení směrnic, která zatím v právním řádu České republiky obsažena nejsou vůbec. Konkrétním cílem směrnice o pravidlech pro on-line vysílání a převzatá vysílání a směrnice o autorském právu je zlepšit postupy poskytování licencí k užití autorskoprávně chráněného obsahu a zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněného obsahu, a to i přeshraničně.
Dotýká se to živnostníků, kteří dnes například v kadeřnictví, pokud si pustí rádio, televizi, tak za to musí platit autorské poplatky. Chápu, že to je transpozice, přesto se řeklo, že ta lhůta bude delší.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych poděkovat vám všem za velmi věcnou debatu k tomuto tématu. Ale jak říkám, jsme připraveni. Jestli mohu poprosit, avizujte svůj zájem mně a já potom rozešlu pozvánky s konkrétními údaji o místě a přesném čase konání toho semináře.
Kdo je pro vrácení předloženého návrhu k dopracování? Kdo je proti?
Je to opravdu pouhá transpozice do tohoto zákona. Tudíž i já žádám o to, aby byl tento zákon postoupen do druhého čtení.
Řeknu, že jsme v tuto chvíli v obecné rozpravě, nikoho dalšího přihlášeného nevidím. Zeptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo paní ministryně? Zeptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj, pan poslanec David Pražák? Žádné další návrhy nepadly, takže v tuto chvíli si dovolím zahájit podrobnou rozpravu. Jak již bylo avizováno i od pana zpravodaje, nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy z místa? Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli si dovolím ukončit podrobnou rozpravu. Zeptám se opět, jestli má zájem o závěrečné slovo paní ministryně životního prostředí, jestli má zájem o závěrečné slovo zpravodaj výboru pro životní prostředí David Pražák? Nemají, takže v tuto chvíli, protože nepadly žádné návrhy, končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Nyní se dostáváme dle schváleného programu této schůze k dalšímu bodu, a to je bod Děkuju, pane ministře. A nyní bych požádala, aby nám předložený návrh zákona uvedl pan ministr kultury pan Martin Baxa. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Pokud si potřebujete něco vyřídit, běžte do předsálí, v tuto chvíli mluví pan ministr kultury a hovoří o autorském zákonu. Děkuji a omlouvám se.
Potřeba modernizovat autorské právo byla vyvolána prudkým rozvojem technologií a s tím souvisejícími novými možnostmi a způsoby distribuce a užití autorských děl. Internetové společnosti, jako jsou vyhledávače, sociální sítě nebo společnosti provádějící monitoring tisku, které generují zisky mimo jiné tím, že přebírají obsah periodik, budou muset s vydavateli periodik uzavírat licenční smlouvy a platit jim přiměřenou odměnu, která bude odpovídat rozsahu přebíraného obsahu. Novela stanoví úložišti povinnost získat od autorů licenci, a pokud ji nezíská, tak bude mít povinnost konkrétní dílo nahlášené autorem z úložiště odstranit. Pokud úložiště tyto povinnosti nesplní, bude odpovídat za porušení autorských práv. Nová úprava přinese právní jistotu, že pro tyto účely bude možné využívat autorská díla bez nutnosti uzavírat licenční smlouvy. Druhá výjimka se týká užití autorských děl při výuce, a to prostřednictvím digitálních technologií. Zároveň novela stanoví nutnost pro digitální užití učebnic a jiných materiálů výslovně určených k výuce uzavírat licenční smlouvy. Toto se nijak nedotkne materiálů, které jsou financovány z veřejných prostředků a jsou určeny k veřejnému šíření. V neposlední řadě se zjednodušují postupy poskytování licencí k užití digitalizovaného kulturního dědictví paměťovými institucemi. Navrhovaná úprava do autorského práva v zásadě přijímá závazná ustanovení obou transponovaných směrnic, pouze v některých případech využívá jejich fakultativních ustanovení, například výjimky a omezení práv pro užití digitálních a přeshraničních výukových činností. Předložená úprava dále novelizuje občanský zákoník, protože problematika licenčních smluv předmětů chráněných autorským zákonem, jichž se návrh rovněž dotýká, je upravena právně v něm. Současně se mění dílčím způsobem i trestní zákoník, do kterého se doplňuje skutková podstata trestného činu proti právům chráněným autorským zákonem o ochranu nových práv vydavatelů tiskových publikací. Doplňuje se podobně i skutková podstata přestupků. Pro úplnost také dodávám, že z důvodů nahrazení stávajícího pojmu vytěžování v souvislosti s databázemi je nezbytné provést formální úpravy ve dvou dalších zákonech, kde se tento pojem vyskytuje, zákon o právu na informace o životním prostředí a zákon o základních registrech. Dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych upozornil na to, že transpoziční lhůta obou směrnic uplynula již 7. června 2021 a ze strany Evropské komise již bylo zahájeno řízení o porušení smlouvy o fungování Evropské unie. Návrh už jednou Sněmovně předložen byl, ale z důvodu končícího volebního období se jej nepodařilo projednat v obsahově totožné podobě. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Sněmovna tento návrh propustila do druhého čtení. Já jsem o tom vedl už debatu s některými poslaneckými kluby.
Dostačující k poskytování evropské služby elektronického mýtného bude pokrytí všech elektronických systémů pro výběr mýtného alespoň čtyř členských států Evropské unie. Poskytovatelé evropské služby elektronického mýtného by měli zaplatit subjektu pro výběr mýtného veškeré mýtné, které mají zaplatit jejich zákazníci, a měli by mít nárok na spravedlivou odměnu. Členské státy by měly být povinny shromažďovat a zveřejňovat veškeré významné údaje týkající se této služby ve veřejně přístupných národních rejstřících. K bodu 3 úprav poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku či mýtného v přeshraničních situacích: v březnu 2015 byla přijata směrnice Evropského parlamentu o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Problémy s určováním totožnosti pachatelů, nerezidentů, v souvislosti s elektronickými systémy pro výběr mýtného brání dalšímu rozvoji systému a širšímu uplatnění zásad - uživatel platí a znečišťovatel platí na silnicích Evropské unie. Proto se přistupuje k výměně informací týkající se deliktů nezaplacení jakýchkoli silničních poplatků v Evropské unii. V České republice jsou těmito poplatky mýtné a časový poplatek, jinak řečeno dálniční známka. V oblasti poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku či mýtného v přeshraničních situacích se náklady nijak vysoké neočekávají, avšak efektivnější správní trestání by mohlo zvýšit příjmy. Návrh zákona je doplněn o přechodná ustanovení. Prvotní hodnocení záměru a provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací se nebude vztahovat na stavby, u nichž byla příslušná dokumentace zpracovaná před účinností tohoto zákona, s výjimkou auditu u komunikací zařazených do transevropské silniční sítě. Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem kalendářního roku následujícího po vyhlášení zákona s ohledem na již uplynulou transpoziční lhůtu. Nyní blíže k budoucím změnám ve zmíněné vyhlášce, neboť úzce navazují na tento transpoziční návrh zákona.
Hlasovací procedura, jak již jsem řekl, pak už bude jednoduchá. Já vám děkuji za pozornost, zkrátil jsem to na maximum.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Stabilita podnikatelského prostředí a dohled budou provádět orgány dohledu zaměřené na konkrétní typ subjektu, to znamená Česká národní banka, a jak už tady bylo zmíněno, Česká obchodní inspekce.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vás chvilku přeruším. Krásné dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji mnohokrát a omlouvám se.
Navrhuje se odstranění některých licenčních požadavků kladených na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a zároveň přidání některých nových. Za druhé, o povolení k činnosti může požádat i právnická osoba, která dosud nevznikla, je specifikován časový rámec od kdy od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení musí vzniknout. Zavedení systému vyřizování stížností a reklamací uživatelů se již nebude muset prokazovat během řízení, ale až po udělení povolení k činnosti. To znamená zrychlení procesu. Přidává se požadavek na důvěryhodnost žadatele a udělení povolení k činnosti jeho vedoucí osoby a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast. Negativa to také přináší samozřejmě - a to je nutnost prokázat splnění nových licenčních požadavků. Za čtvrté, úprava přístupu k platebním účtům vedených úvěrovými institucemi nebankovním poskytovatelům platebních služeb. Je potřeba také vysvětlit několik termínů používaných v této legislativní úpravě DCC. Čeští zákazníci se tedy s touto službou setkají nejčastěji v zahraničí, v České republice se s ní mohou naopak setkat zahraniční turisté. V bankomatu funguje služba dynamické směny měn obdobně. Na platebním terminálu si zákazník musí v případě nabídky služeb dynamické směny měn zvolit, zda si přeje platit v eurech, nebo v českých korunách. Jako nevýhoda se může jevit, že zákazník v dané chvíli nezná směnný kurz, který bude při platební transakci bankou použit. Zároveň je zákazníkovi zobrazen směnný kurz, který bude využit při směně měn. Chtěl bych to jenom shrnout. Cílem daného právního předpisu je upravit zákon o platebním styku tak, aby byly odstraněny některé nedostatky, které se projevily v praxi. Dále bude zavedena nová kategorie licencovaného subjektu, což má souvislost s dohledem nad poskytováním služby dynamických změn.
A ještě připomínám, že okruh pozemních komunikací se rozšíří také o ty dvojky a trojky. Takže určitě i z naší strany pokoříme to zkrácení tak, ať tu věc tady ve Sněmovně zbytečně nezdržujeme a nenatahujeme tu implementaci. Ale vrátím se k těm číslům. To nebude tak výrazný dopad. Tady možná, pokud by pan ministr měl chuť, se ho zeptám, jestli třeba toto bylo projednáváno s Asociací krajů. Vždycky byla taková ta kritika, že to je pozdě, že to je až někdy v průběhu roku. To je jedna věc, na kterou bych se rád zeptal, nebo možná i varoval, aby tady zazněla, a druhá věc. To, co vím z praxe, to, co vidíme v terénu, je málo lidí, je málo projektantů, je málo znalců na oceňování pozemků, na přípravu záborových elaborátů a podobně, takže i tohle je dobré, aby zaznělo. Každopádně jak jsem avizoval, nevyvolává to, aspoň v tuto chvíli, žádný požadavek nebo návrh na nějaký doplňující pozměňovací návrh, který by při projednávání měl přijít, a určitě se k tomu vrátíme na hospodářském výboru. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Já si myslím, že pokud to zvýší bezpečnost na komunikacích, tak je to správně. O těch tu zatím hovořit nechci, pokud mi nedojdou na hospodářský výbor. Já si myslím, že je to krok správným směrem, i když to bude stát peníze. Bude to připraveno, není to žádný problém.
Máte slovo.
Samozřejmě za hnutí ANO říkám, že tuto novelu podpoříme. Zákon o platebním styku, který nabyl účinnosti 13. ledna 2018, si za svůj cíl klade upravit podmínky poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz a upravuje současně i veřejnoprávní podmínky pro provozování těchto činností i soukromoprávní vztahy při těchto operacích vznikající. My rozhodně tento návrh podpoříme.
Děkuji paní předsedkyni. Nyní se zeptám, jestli se někdo ještě hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, v tuto chvíli tedy rozpravu končím.